Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Dohoda představuje jednu z možností, jak dále rozvíjet vzájemné vztahy obou zemí. Leteckým dopravcům obou stran nabízí široké možnosti pro komerční využití a dostatečnou míru flexibility při rozhodování o provozních záležitostech. Dohoda byla projednána v zahraničním výboru, který doporučuje vyslovit s ratifikací dohody souhlas. Dovoluji si vás tímto požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací předkládané dohody.
Pakliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Je to hlasování číslo 48, přihlášeno je 103 poslankyň a poslanců, pro 73, proti žádný.
Vážené kolegyně a kolegové, i s Kajmanskými ostrovy přecházíme na nový formát výměny dat. Děkuji.
Děkuji. Děkuji. A já otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy rozpravu. Kdo je proti?
Vážené kolegyně a kolegové, i Spojené království Montserrat bude přecházet na nový formát v té úmluvě, který budeme jistě pečlivě analyzovat.
Děkuji.
Z Kajmanů jsme se posunuli do Montserratu. Zahraniční výbor o tomto sněmovním tisku jednal na své 37. schůzi 5. září.
Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Je to hlasování číslo 50, přihlášeno je 106 poslankyň a poslanců, pro 74, proti žádný. Prosím i tady pana ministra financí Ivana Pilného.
A důvod výpovědi je naprosto stejný jako v předchozích smlouvách.
Děkuji.
Asi nebudu číst celé. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.
Děkuji.
Dohodou o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Indonésie z roku 1972 včetně následné změny přílohy. Tato dohoda je restriktivní a neodpovídá aktuálnímu vývoji v oblasti letecké dopravy. Návrh textu nové letecké dohody se podařilo finalizovat začátkem minulého roku a dohoda byla podepsána dne 20. ledna 2017 v Jakartě. Nová dohoda má liberální základ pro provozování leteckých dopravních služeb leteckými dopravci obou států, odstraní se také rozpor původní dohody s právem Evropské unie. Sjednání této dohody nevyžaduje změny v našem právním řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Dohoda vytvoří nové příležitosti pro možný rozvoj přímého i nepřímého pravidelného leteckého spojení mezi oběma stranami. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás tímto požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací předkládané dohody.
Pan ministr se přemístil z Dominikánské republiky do Indonéské republiky a velmi brilantně popsal obsah této dohody.
Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. O závěrečná slova také není zájem. Děkuji vám. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Pan ministr financí Ivan Pilný má slovo.
K tomu měla Česká republika nějaké výhrady, zejména pokud se týkalo příslušného rozsahu daných imunit a výsad.
Pane zpravodaji, máte slovo.
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Možná to zní blbě, ale já jsem fakt jenom poslanec. Kde ty peníze jsou? Některé školy mají hodně peněz, některé nemají. Ať se vláda konečně rozhodne na nějaké systematičnosti a centralizaci těchto věcí.
Prosím, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Je zajímá to, co pro ně uděláme konkrétně.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní pan poslanec Kasal s řádnou přihláškou. Připraví se pan poslanec Vácha, poté pan poslanec Chalupa.
Proč sestry mohly mít vzdělání čtyři roky, byly kvalitní, a najednou měly vzdělávání sedm let? A další věc.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Chalupa.
Smířlivost tady určitě je. Já tomu sám nerozumím. Já tomu taky nerozumím.
Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Přečtu několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Ludvík Hovorka od 9.45 do 12.30 z důvodu účasti na jednání mimo budovu. Omlouvá se paní poslankyně Ivana Dobešová z důvodu zahraniční cesty v termínu od 7. do 8. září.
Děkuji za slovo.
Ještě ne, ještě jich tady máte moře. Do konce jednacího dne jich máte ještě dost.
Pane poslanče, tam je jedno jediné písmenko, které to celé relativizuje. Baťovka je specifický problém.
Pan kolega Hovorka se chystá k doplňující otázce.
Lidé, kteří tam pracují, chtějí vědět, kdy se to sjednotí. DRG Restart to nevyřeší. Dokončím větu. Ale jsou nemocnice, které mají výrazně nižší, anebo výrazně vyšší.
Nenavrhuje. Další interpelací je interpelace na ministra financí Ivana Pilného, který odpověděl na interpelaci poslance Františka Váchy ve věci nezodpovědné výše státního rozpočtu pro rok 2018 pro vysoké školství. A já poprosím pana poslance, aby pronesl úvodní slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To znamená, před deseti lety jsme byli v podobné situaci, jako jsme dnes. Přitom před deseti lety jsme byli i v ekonomické krizi, to znamená, tam se muselo asi nějakým způsobem šetřit. Další interpelace, které jsem dával, byly interpelace na základní normativ na vysokoškolského studenta. Vládě se podařilo zvýšit mzdy pedagogů v regionálním školství. To je skandální! Jak chceme, aby naše vysoké školství fungovalo, když jsme schopni nabídnout jenom takové mzdové prostředky? Příkladem může být třeba naše univerzita, kde od roku 2008 nedošlo ke změně tarifů, nedošlo ke změně mzdových tabulek. Když od toho odečtete zákonné zdravotní a sociální pojištění, tak v přepočtu by to vyšlo měsíčně na jednoho člověka 250 korun. V současné době pan ministr mluví o nějakých 700 milionech navýšení do rozpočtu vysokých škol, což zase v tom srovnání těch 260 milionů je opět směšná částka. Průměrná mzda v České republice se blíží k 30 tisícům měsíčně. Ti se tomu brání.
Vím, že to dneska vyčerpáme, máme času dost, ale pravidla jsou pravidla. Pan ministr má ještě dvě minuty.
Právě v této lokalitě plánuje distributor nově využít stožáry s minimální výškou. Pokud budete chtít, pokusíme se získat v této věci ještě další doplňující informace, zejména ve vztahu k poutnímu místu, které jste zmínil.
Dobré odpoledne, pane předsedající, dámy a pánové, pane ministře. Dnes mě sem přivádí osobní zkušenost. Já si v omezené míře udržuji ordinaci, protože ošetřím pacienty, udržím si odbornost a zároveň mám skvělou zpětnou vazbu pro svoji práci poslance. Předesílám, že fandím elektronizaci zdravotnictví a od 1. ledna 2018 budu povinna vystavovat elektronické recepty. Protože jsem disciplinovaná, obula jsem pohodlnou obuv a vyrazila na tour Česká pošta. Česká pošta je totiž ten orgán, který má nám lékařům zajistit tzv. bezpečný klíč k elektronickému podpisu, který je základní podmínkou pro elektronický recept. Na všech poštách, které jsem obešla, možná trošku jiná formulace, ale vždy jsem slyšela: No to je naše noční můra. Sem nechoďte, tady není nikdo, kdo by to uměl. Nebyli jsme proškoleni, neumíme, podívejte se na webovky. Takže jsem se obrátila na Ministerstvo zdravotnictví, kde první otázka byla, jestli jsem novinář.
Paní poslankyně, uplynuly dvě minuty, tak se přihlásíte k doplňující otázce.
Nicméně musím říct jednu věc. Vy jste žádala o elektronický podpis, předpokládám. Jestli vám jde o komunikaci mezi vámi a SÚKL?
Pan ministr odpoví.
To jsou tzv. tokeny, které vám opravdu musí vydat na CzechPointu nebo České poště. To fakt nejde za námi. Vy musíte požádat o to, co jste správně nazvala, ale musíte požádat asi ne na České poště, ale u První certifikační nebo u PostSignum a ještě jedna, ale jsou to všechno věci přes Českou poštu. Takže upřímně řečeno, možná trošku na pana kolegu Chovance.
Leda by o to pan ministr zdravotnictví požádal pana ministra vnitra, ale to už nechám na nich.
Pan ministr Pilný se tomu brání. Velmi se tomu brání. Myslím si, že školství a lidem pracujícím ve školách už dochází trpělivost a pan ministr by měl jasně říct, jestli chce školství podporovat, nebo ne. Jenom díky předávání znalostí z generace na generaci. Tak jestli vám to EET přinese 18 miliard, tak těch 18 miliard vezměte a dejte je do toho školství, do regionálního a vysokého školství. Kam jinam je chcete dát? Dejte to na školství! To je investice na desítky a desítky let. Nejsme schopni přitáhnout další a další lidi na učitelské pozice. Bohužel pan ministr má zjevně důležitější věci na práci než to, co má dělat, to znamená pracovat v Poslanecké sněmovně.
Otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Pan poslanec Chalupa, kterému tímto dávám slovo.
Ono to zní velice hezky. Ono se to teď hezky říká. Ale problém je dneska i výchova v rodinách. Já třeba vím o vysokých školách, které nevědí, co s penězi. Takže ten problém my si uvědomujeme. Samozřejmě koalice je problém. A nám se to mělo podařit za tři roky? To zní velice hezky, ale vy si nejdříve zameťte před vlastním prahem.
A výsledky této vlády v oblasti školství jsou naprosto tragické. Odpovědí vám budiž současná stávková pohotovost učitelů. To je odpověď na politiku této vlády. A prosím, nevymlouvejte se na koalici.
Za celou dobu od roku 2008 se nesnižovaly výdaje na školství. Tak já myslím, že to je snad jasný argument, jasné číslo.
Já jsem z Ústeckého kraje a tady někdo řekl, že vysoké školy mají tolik peněz, že nevědí, co s nimi. Přestaňme liberalizovat věci, které prostě vidíte sami, že nás táhnou dolů. My jsme národ Jana Amose Komenského a přibližujeme se Mongolsku. Přestaňte si tady vyčítat vzájemně a zamyslete se nad tím, co nám tady vzniklo soukromých vysokých škol, co tady produkují, co se do toho dává peněz a co je výsledek.
Já s panem Foldynou souhlasím, vaším prostřednictvím. Podepíšu všechno, co jste řekl. Ale my jsme koaliční vláda, vy tam máte premiéra i své ministry. Já jsem stále nespokojený občan a to, co vy říkáte, vnímám taky. A to, že my jsme tady schopni se možná dohodnout a tam nahoře ne, to není můj problém.
To je přece... nechci se dopustit tedy... vyslovení nevhodného slova. Takže myslím si, že je to hloupost, kterou je potřeba rychle vyřešit. A budu se snažit působit na České dráhy, ať to vyřeší.
Právo na doplňující otázku, paní poslankyně, využije.
Já se samozřejmě obrátím i na kolegy na kraji, ale myslím si, že by bylo dobré, abychom společnými silami tu situaci zlepšili. Tady to je naprosto zbytečná věc, která ty lidi rozčiluje.
Děkuji. Paní poslankyně Lorencová a pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane ministře, ptám se, proč se rybářům účtují tyto nesmyslné nájmy, kdy bezplatné užívání rybářských revírů je dané zákonem o rybářství a toto užívání je podmíněno povinnostmi Moravského rybářského svazu k zarybňování rybářských revírů a k péči o ně. Ptám se proto, protože rybáři nejsou závislí na dotacích státu, ale hospodaří se svěřenými prostředky svých členů. Pane ministře, jak hodláte řešit tento problém, který narušil korektní partnerství mezi správci toků a uživateli revírů? Děkuji za vaše odpovědi.
Děkuji, panu poslanci Antonínu Seďovi. Pan ministr je omluven. Ta bude zajímat jistě nejen kolegu Seďu, ale mnoho dalších. Nyní tedy přejdeme k šesté interpelaci. A tady je interpelace Ludvíka Hovorky na přítomného pana ministra Jiřího Havlíčka ve věci vedení VVN Slušovice - Slavičín.
Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře. Má se jednat o vedení společnosti E.ON a důvodem je posílení sítě v oblasti Slavičína a Luhačovic. Vedení má být trasováno v těsné blízkosti kostela, křížové cesty a kaple. Samotné vedení a příslušné ochranné pásmo by přineslo významné odlesnění lesa se staletým listnatým porostem, narušení piety posvátného místa a znehodnocení nádherné krajiny v bezprostřední blízkosti poutního místa. Tyto trasy by se poutnímu místu vyhnuly. Vážený pane ministře, můžete prosím prověřit, proč společnost E.ON tvrdošíjně trvá právě na trase Slušovice - Slavičín a odmítá napojení z obce Střelná, případně z Otrokovic?
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, poslanci, na úvod mi dovolte se obecně vyjádřit k elektroenergetické distribuční soustavě, která je jedním ze základních pilířů infrastruktury České republiky, která zajišťuje spolehlivé, bezpečné nepřetržité zásobování jak hospodářského sektoru, tak i domácností elektřinou. V současné době existuje velké nebezpečí, že v případě poruchy napájecího vedení 110 kV, které napájí rozvodnu Slavičín, dojde s velkou pravděpodobností v zimním období k přerušení dodávky elektřiny, která si vyžádá vyhlášení stavu nouze pro oblast Slavičína a Slušovic. To by znamenalo dlouhodobé, v délce hodin, až možná desítek hodin, omezení dodávky elektřiny řádově pro tisíce odběratelů. Reálné riziko pro napájení elektřinou východní části Zlínského kraje představuje rozvodna Slavičín. Její životnost již byla vyčerpána. Nedostatky pociťují zejména obce Slavičín, Luhačovice a Petrůvka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, vy jste ještě nebyl ministrem Ministerstva průmyslu a obchodu, když Úsvit bojoval za nezávislého regulátora. Přesto Sněmovna prosadila Radu ERÚ. Podmínky pro podpory obnovitelných zdrojů pod jeho vedením vedly k následnému boomu těchto elektráren a vysoké výkupní ceny způsobily fatální dopad na hospodářství, ekonomiku a následně životní úroveň našich občanů. Jak je možné, že právě tento člověk byl dosazen do nově vzniklé rady nezávislého regulátora? Dokládá to neoddiskutovatelnou skutečnost, že obsazování významných postů je obsazováno politicky. Z těchto důvodů se ptám, zda zvažujete jako zodpovědný ministr za energetiku zjednat nápravu při jmenování i odvolávání členů Rady ERÚ.
Pan ministr je připraven.
Nicméně dovolte mi připomenout, že podle energetického zákona je v čele Energetického regulačního úřadu od 1. srpna letošního roku Rada Energetického regulačního úřadu, která má pět členů. Jedním z členů rady je předseda, který řídí její činnost. Do tohoto termínu Energetický regulační úřad vedla předsedkyně Energetického regulačního úřadu. Členy rady vláda jmenovala na návrh ministra průmyslu a obchodu ke dni 1. srpna, a to tak, že jednoho člena jmenovala na funkční období jednoho roku, dalšího člena na období dvou let a tak dále, posledního člena na období pěti let. Předseda rady je jmenován na nejvýše tři roky. Návrh na výběr členů rady skutečně nebyla triviální záležitost, a to vzhledem k úloze a působnosti Energetického regulačního úřadu v energetických odvětvích a zodpovědnosti jejího vedení. Chtěl bych zmínit, že do tohoto výběru se přihlásilo celkem 23 zájemců, z čehož čtyři nesplnili podmínky, které jsou dané zákonem. Na můj návrh vláda jmenovala těchto pět členů rady včetně předsedy a všichni jmenovaní členové splňují kritéria, která jsou dána energetickým zákonem v plném rozsahu a beze zbytku. Myslím, že není možné neustále atakovat a zpochybňovat jak činnost rady jako celku, tak i její jednotlivé členy.